A podle mě, co se týče státního rozpočtu, tak je čas na velkou inventuru jak výdajové části, tak i příjmové části. Je čas na rekonstrukci státního rozpočtu. Podle mě se do něho vždycky jenom doplňují nějaká čísla. To znamená, ty firmy se dostávají do obrovských problémů, ale nevidíme to také z hlediska státního rozpočtu. Protože co je výsledkem té energetické krize a výsledkem liberální demokracie? Choďte do práce. Pokud vám nebudou stačit peníze na energie, nebojte se a choďte si pro sociální dávky. Firmy, požádejte si o dotace na energetickou krizi. To znamená, že všichni budeme pracovat, budeme kromě toho závislí na sociálních dávkách, firmy budou závislé na dotacích a státní rozpočet to během pár let úplně vyčerpá. Protože nevím, kde ta vláda, možná ta příští, možná tato vláda na konci tohoto volebního období, bude hledat finanční prostředky například na důchody a na jiné mandatorní výdaje. Takže obávám se budoucnosti a z tohoto důvodu hnutí SPD samozřejmě rozpočet s takovým schodkem nemůže podpořit.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, asi to bude s podivem, ale já bych chtěl ocenit vystoupení pana Fialy, předsedy SPD, protože za celou jeho dobu tady nepadlo Maďarsko. A dneska nějak tak jsme o tom cudně mlčeli. Takže v tom vidím váš velký posun a děkuju, že jste vynechal Maďarsko.
S faktickou poznámkou pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo.
Bohužel Česká republika nezastropovala výdaje u velkých firem a ty firmy mají obrovské problémy. U Maďarska nemám zrovna podrobné informace, které se týkají tady těch věcí. Bohužel nemám, ale o Německu se píše. Když si přečtete denní tisk, tak se o Německu píše úplně všude. Až se bude psát o Maďarsku, použiji určitě Maďarsko.
Děkuji. S faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Adamec, poté pan ministr Stanjura.
Tak se nestrašme.
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Stanjura.
Takže já nechci zpochybňovat úvahy politiků z jiných zemí, ale na tom příkladu Německa je to vidět. Ano, je to nápad, podle mě se nezrealizuje, ale to si řekneme, a to přesně ukazuje cestu, kterou bychom si neměli přát, a je to přesně opačná cesta, než kterou tady řekl Radim Fiala. Pokud půjdeme cestou národních řešení, tak je to pro Českou republiku špatně. My nejsme schopni ekonomicky podporovat firmy, tak jak podporují Němci. Tak si to přiznejme! Takže my se budeme snažit o to, aby to zůstalo ve stadiu úvah. To, že se o tom nepíše, neznamená, že o tom s kolegy nemluvíme.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 42. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Barboru Urbanovou a poslankyni Renátu Zajíčkovou. Já zagonguji a přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. A zopakuji, že budeme hlasovat, abychom určili paní poslankyni Barboru Urbanovou a poslankyni Renátu Kdo je proti? Konstatuji, že jsme ověřovatelkami 42. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Barboru Urbanovou a poslankyni Renátu Zajíčkovou. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 42. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Nyní bychom tedy hlasovali o celém návrhu pořadu 42. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Kdo je proti? V hlasování číslo 3 přihlášeno 142 poslanců a poslankyň, pro 141, proti žádný. Znamená to tedy, že jsme schválili pořad schůze, tak jak byl navržen. A nyní přistoupíme k jedinému bodu této schůze, kterým je Ano, má. Tak prosím, pane ministře, máte slovo. A než vám udělím slovo, přečtu omluvy. Prosím, máte slovo.
Hezké odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Opravdu stručný úvod, protože tento materiál doputoval do třetího čtení, tak jenom připomenu ty hlavní důvody pro předložení tohoto materiálu.
Omlouvám se, pane ministře, že vás přerušuji.
Rozpočtový výbor nedoporučil.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Pozměňovací návrhy byly vyčerpány, pane předsedající. Nyní vás požádám, abychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.
Ano, o všech návrzích bylo hlasováno. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. A já tedy konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Hlásí se paní předsedkyně. Prosím.
No, co říct na závěr? A za výdaje spojené s válkou na Ukrajině to neschováte. A dobře to víte!
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 42. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.
Vraťme se zpátky k tomu, co nás zajímá. Tam je prostě úplně skokový rozdíl. Justice je v těžké krizi. Myslet si, že existuje právní stát bez nezávislé justice, je iluze.
A jenom bych chtěla ještě zdůraznit, kromě samozřejmě té naprosto fatální situace, když to řeknu tak dramaticky, v souvislosti s ohodnocením práce zaměstnanců soudů, tak nezapomínejme ani na podmínky ve vězeňství. Už v současné době ty stravovací dávky na jeden den 65 korun, maximálně 70, byť mají být trošku malinko o několik korun zvýšeny, tak jsou absolutně nedostatečné, a já myslím, že zavíráme pachatele trestných činů za jejich trestné činy, ale neměli by být v podmínkách, které neodpovídají evropským standardům.
Prosím.
To porovnání platů. Protože tam se odráží vzdělanostní struktura. To jenom pro porovnání. Já to neříkám proto, abych říkal, že mají vysoké platy. Já jsem rád, že říkal pan poslanec Vondráček, že to je dlouhodobý problém. A je to skutečně to číslo, které řekl. Ve všeobecné pokladní správě je 1,3 miliardy korun na navýšení od září pro všechny kapitoly. Takže platí to, co jsem říkal. Není pravdivá informace, že jsme navýšili tarify a neposlali peníze. Je to v důvodové zprávě. Já nerozumím tomu, že to někdo neví. K průměrným platům říkám, není to žádná hitparáda, neříkám, že to je dobře, jenom to srovnání není úplně přesné. Budeme s nimi jednat dál.
Přijdou, počítají s tím, ale asi bych chápal, že v této situaci by vám k novele státního rozpočtu, a to tak, že ve třetím čtení ty zlozvyky, že jsme ze třetího čtení udělali nekonečný rozprávěcí bod, já vám je neberu. Zkritizujte si. Ale mít pocit, že u toho musí všichni sedět až do okamžiku, než se půjde hlasovat, normálně se ve třetích čteních jenom hlasovalo.
V každém případě je to třetí čtení, říkáte to dobře. A je zcela logické... Takže proto tady zaznělo, že je velice neuctivé, že ministři tady nesedí. Také poděkuji panu ministru financí, který tady sedí, ale bohužel předkládá tento zákon on, takže on tady musí sedět. A je to zcela logické, že ty dotazy tady budou padat. Pokud vím, tak vy jste ve velkém časovém presu. Pokud chcete, aby byly uvolněny nějaké dotace do konce roku, což si myslím, že stejně asi časově nezvládnete, a bylo to tady řečeno, že se to překlopí do dalšího roku, tak to prostě musíte hnát nějakým tempem. Ale vidíte, že my ostatní ctíme to a nejsme přihlášeni a opravdu jsou přihlášeni jenom ti, kteří budou pokládat dotazy. Ale komu?
A nyní s faktickou poznámkou pan ministr Stanjura. Prosím, máte slovo.
Tak tam samozřejmě sice může padnout dotaz, ale na rozpočet, který byl schválený před mnoha měsíci, nebo na budoucí rozpočet, ale ani jeden z těch materiálů neprojednáváme.
Prosím, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem tady kdysi s paní kolegyní Pokornou Jermanovou vedl debatu o důležitých investicích. Předpokládám, že bude klást dotazy, které se týkají mého resortu. A vzhledem k tomu, že vláda odsouhlasila v návrhu rozpočtu, té novely, letošního rozpočtu i peníze pro moje ministerstvo, tak jsem schopen to samozřejmě vysvětlovat.
Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, ještě k tomu, co tady říkal pan ministr Stanjura. To já chápu, že na obraně je to možná nula, ale kdo nám tady bezprostředně chybí, je pan ministr Síkela. Ale co se nestalo, tato vláda se chová úplně stejně. A myslím si, že se nedá vymluvit jenom na energetickou krizi, protože u minulé vlády to byla covidová krize, takže každý má nějaký důvod k tomu, aby se choval rozpočtově neodpovědně. Co to tedy znamená do budoucnosti, tyto obrovské schodky? Co se stane, když se to nestane, pane ministře? Tak za prvé, zvyšuje se, díky inflaci se zvyšuje úroková míra. To znamená, bude se nám zvyšovat úroková míra a obsluha státního dluhu se zvýší z nějakých 40 miliard možná až na 100 miliard, a když budeme dělat stále větší dluhy, tak to samozřejmě v budoucnu může být i víc.
Třetím takovým okruhem, kam se dá těch 300 milionů investovat, je začít se zabývat hypotékami jako takovými. A tady jsou dvě možnosti. Tady by to nebylo o velkých penězích, protože by to byla samozřejmě podpora splácení těch úvěrů nad 5 %, a určitě by to bylo dobrý signál pro mladé lidi, aby se třeba i těchto úvěrů nebáli. Nebo lze těch tyto peníze použít na vícegenerační hypotéky.
Já vám také děkuji. Jako další vystoupí pan poslanec Radek Vondráček a připraví se paní poslankyně Pokorná Jermanová.
Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, já nemám zájem na nějakém dlouhém vystoupení. My jsme se tu scházeli nad tím rozpočtem roku 2022 v době nevídaného rozpočtového provizoria. Už tenkrát jsem nechápal ten smysl, nechápu ho s odstupem ani dnes, za mě to bylo jen politické gesto a hra s čísly. Přišla v září, takže jedna z těch variant skutečně byla pravdivá. Nuže dobrá, já tedy nenamítám nic proti tomu, že tady pan ministr Blažek dnes není, protože je v Gruzii, jestli se nepletu, je řádně omluven a vlastně mým partnerem do diskuse je pan ministr financí. Já prostě nechápu, proč se ten rozpočet nemůže dělat normálně, proč se nemůže dělat zkrátka, tak jak to reálně je. Proč si neustále musíme hrát s čísly a nějakým způsobem lhát do kapsy? O tom jsme se tady bavili na férovku. Proč to tedy není opravené? Já jsem čekal, že přijde ta novela rozpočtu a že rezort spravedlnosti bude nějakým způsobem narovnán. Ale já jsem to opravdu procházel a já jsem tam nic navíc pro ten rezort spravedlnosti nenalezl a je to prostě pro mě zmar. A já jsem za té situace ani nepředkládal žádný pozměňovací návrh, protože stejně by neprošel. A teď já mám informace, že ty peníze dochází, že mají možná tak prostředky... Ty soudy vyplácí advokátům odměny, vyplácí tady ty bagatelní exekuce, mají další povinné výdaje. A já mám informace, že mají peníze tak do října. A co bude tedy potom? Zase se nebudou platit odměny advokátům? To bylo, tuším, v roce 2009, kdy už obhájci hrozili, že budou podávat exekuce na stát. Já myslím, že to není cesta. No, a já se k tomu dostávám. Tak my s vámi nesouhlasíme, my tedy tomu nerozumíme, a proč tedy Soudcovská unie na svém posledním setkání přijala poměrně příkré usnesení? Proč se zítra chystá tisková konference předsedů nejvyšších soudů, kde hovoří o kolapsu justice? To je situace, kterou já nepamatuji, co jsem v advokacii. Vy říkáte, že to není pravda. To je naprosto demotivující a to vadí momentálně té justici nejvíc. Za to prostě neseženete v Praze nikoho. Tohle je na oficiálních stránkách Nejvyššího soudu: Přes opakovaná ujištění ze strany představitelů vlád, že se zasadí o zjednání nápravy, je platové ohodnocení zaměstnanců soudů dlouhodobě zoufale nízké. Nástupní platy na úrovni cca 20 000 až 23 000 hrubého, nemluvě o jejich nedůstojnosti, znemožňují zajistit soudy po personální stránce. Průměrný plat v justici je zhruba o 10 000 korun nižší, než činí průměrný plat ve veřejné sféře. Na všech stupních soudní soustavy chybí čím dál více kvalitních pracovníků a situace se nadále zhoršuje. To jsou lidi, kteří jsou kvalifikovaní, kteří mají nějakou kvalifikaci, přístup k nějakým často důvěrným informacím. A je opravdu alarmující, že ten člověk vám řekne, že odchází do supermarketu, protože tam má větší peníze než v české justici. Představitelé soudů o potřebě okamžité nápravy jednali jak s premiérem Petrem Fialou, tak s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou. Bohužel bezvýsledně. Zářijové desetiprocentní zvýšení tarifů pro státní zaměstnance, jež nebylo doprovozené odpovídajícím zvýšením objemu prostředků, platy reálně nezvedlo. Konec citace ze stránek Nejvyššího soudu České republiky. Předsedové soudů varovali, že za stávajících podmínek nemohou garantovat chod soudů. Představitelé soudů doufali, že pokud se situace nezmění... nebo říkají, že dodali, že pokud se situace nezmění, může řada soudů citelně omezit svou činnost. Podrobněji se k věci vyjádří na středeční tiskové konferenci. Předsedové tak zopakovali apel, který zazněl na sněmu Soudcovské unie v Táboře. Premiér k tomu dnes sdělil, že rozpočtové možnosti jsou velmi limitované.
Já dlužím odpověď na dvě otázky. První otázka. Je to jenom časové hledisko. Za druhé, těch 30 miliard, byl dotaz, jestli podnikatelé letos vyčerpají. Pravděpodobně ne, ale abychom mohli vypsat ty programy, které jim pomohou, tak ty prostředky tam budeme alokovat. To říkám zcela poctivě. Na druhé straně ta částka je maximalistická, vychází z kvalifikovaných odhadů, že by se ta pomoc mohla týkat vyšších jednotek tisíců podnikatelských subjektů, které teoreticky splňují ty podmínky, do kterých by se to mohlo dostat. Teď z mé strany jenom krátké zhodnocení debaty. Děkuji všem vystupujícím. Já jsem napočítal dvě vystoupení, aniž bych je chtěl jmenovat, která se míjela účinkem třetího čtení. Myslím, že byla zbytečně osobně útočná, ale to je odpovědnost každého z vystupujících. U těch ostatních chci ocenit věcný tón vystoupení, i když třeba nesouhlasím s tím, co zaznělo, nebo mám jiný názor, tak bych chtěl ocenit věcný tón této debaty.
Děkuji za pozornost. Zeptám se na zájem o závěrečné slovo ze strany zpravodaje. Není tomu tak.
Velice stručně k proceduře: Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, budeme tedy prvně hlasovat o legislativně technické úpravě, ta je v materiálu, který jste dostali, uvedena pod písmenem W. Žádné legislativně technické úpravy ve třetím čtení nebyly předneseny. Budeme potom hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích a pokračovali bychom podle materiálu, který byl vložen do systému spolu s usnesením rozpočtového výboru. Předpokládám, že ho máte všichni k dispozici. Až se vypořádáme se všemi pozměňovacími návrhy, budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Chci se zeptat, jestli někdo navrhuje jinou proceduru, jestli je tu protinávrh proti tomu, co bylo předneseno, respektive, co je uvedeno ve zmíněném materiálu? Ano, eviduji vaši žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Počet poslanců se zdá být ustálen. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku.
Děkuji, pane předsedající. Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující.
Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Souhlas. Nesouhlas. Návrh byl zamítnut.